Táži se tedy, jestli máte ještě závěrečné slovo? Kdo je proti? Výsledek: přijato. S přednostním právem se hlásí pan ministr Bartoš.
Dámy a pánové, jsem rád, že to, co jsem říkal, vyvolalo nějaké reakce. Já jenom - nebudu to opakovat, co jsem říkal... Když si to přečteme, tak pochopitelně ve prospěch obchodních řetězců. A můžeme se domnívat, že tím pádem o to spíš budou chtít obchodovat jenom s těmi největšími. A jestli jsou to zemědělci nebo potravináři, jak jim pomůže? Tím, že zvýší administrativu?
S faktickou poznámkou ještě před přerušením byl přihlášen pan poslanec Mašek, tak se jenom ptám, jestli platí jeho přihláška?
To znamená, jestliže už někde v sousedních zemích jsou chemické látky, respektive přípravky na ochranu rostlin povoleny, tak aby i český zemědělec, český producent měl možnost tyto přípravky využívat.
Děkuji, pane poslanče. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přebírám řízení schůze. Tímto vás všechny zdravím. Podotýkám, že se nacházíme v obecné rozpravě, a v tuto chvíli další, kdo je přihlášen do rozpravy, je pan poslanec Karel Tureček. Pane poslanče, máte slovo.
Kolegyně a kolegové, já bych se chtěl samozřejmě na tento zákon o rostlinolékařské péči podívat z několika pohledů. Zároveň ten zákon provádí implementaci příslušných evropských směrnic do našeho právního řádu, a jak sám předkladatel přiznává i v důvodové zprávě, i přes nastavení jasných pravidel v obou zmíněných oblastech prostřednictvím předpisů evropských i národních praxe ukazuje prostor a potřebu pro zlepšení. První velmi důležitou změnou v rámci návrhu je zavedení označování přípravků na ochranu rostlin pro profesionální uživatele prostřednictvím jedinečných identifikátorů. Oni samozřejmě se rozhodují, zemědělská prvovýroba, naši prvovýrobci se rozhodují v řádu hodin, maximálně dnů. Děkuji za pozornost.
Děkuji, máte slovo.
Novela zákona o rostlinolékařské péči, kterou tady dnes projednáváme, upravuje procesní a odborné postupy ústavu v případech vzniku kalamitního stavu způsobeného přemnožením škodlivého organismu rostlin, mimo jiné tedy i hraboše polního. Tyto postupy jsou dosud v zákoně stanoveny poněkud neurčitě, což v praxi způsobuje určitou nejistotu a obtíže." A dále také říká: "Stanoví se jasná, transparentní a objektivní kritéria pro určení hodnoty prahu škodlivosti škodlivého organismu a transparentní postup pro tato určení. Samozřejmě vítám, pokud budou nastavena jasná a objektivní kritéria pro provádění ochranných opatření, ale nejsem si tak úplně jistá, zda taková kritéria lze stanovit na vědecké bázi, na níž naleznou shodu jak odborníci z ústavů, tak odborníci z řad ochránců přírody. Jak ale vyplývá z výše uvedeného, nejsou to pouze tyto postupy, které v dosavadní úpravě způsobují určitou nejistotu a obtíže. Proto mám tady na místě dotaz na pana ministra, chtěla bych se ho zeptat - věřím, že mi odpoví, budu za to moc ráda, předem děkuji za odpověď - takže bych se, pane ministře, ráda dotazovala, jak návrh zákona řeší kolizi mezi zákonem o rostlinolékařské péči a zákonem o ochraně přírody a krajiny včetně vazby na územní ochranu přírody a krajiny, a to nejen ve zvláště chráněných územích, ale i ve vztahu k lokalitám soustavy Natura 2000 a podobně.
A nyní už můžeme přistoupit k dalšímu přihlášenému, tím je pan poslanec Oldřich Černý, a dále se pak připraví pan poslanec David Pražák. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení ministři, dovolte mi vyjádřit se krátce i za klub SPD. Zdraví rostlin dále hraje významnou roli nejen pro rostlinnou produkci, ale i lesy, přírodní oblasti i ekosystémy. Rizika spojená s používáním přípravků na ochranu rostlin a jejich minimalizace je velmi důležitá z pohledu ochrany zdraví lidí a zvířat a jednotlivých složek životního prostředí, jakož i potravního a krmivářského řetězce a kvality produkovaných rostlinných komodit. Proto stanovisko hnutí SPD pro první čtení bude souhlasné pro.
Děkuji vám, pane poslanče. Další je přihlášen pan poslanec David Pražák a po něm se může už připravit pan poslanec Josef Kott. Prosím, můžete se ujmout slova.
Ještě jednou dobré dopoledne, dámy a pánové, páni ministři. Dochází k diskriminaci zemědělců a některé plodiny již prakticky není čím ošetřovat. Proto se ptám, kde je ten efekt? Podotýkám, že samozřejmě mluvím o ovoci a zelenině, která může být pěstována vzhledem ke klimatickým podmínkám u nás v České republice. A je potřeba si uvědomit, že zemědělci v České republice nemají stejné podmínky, jako mají ostatní v okolních státech.
Tak si musí příště opozice rozmyslet, jestli chce trápit STAN a mimořádnou schůzi, nebo vládu jako celek. Tolik za mě jednoduše.
Prosím.
Dovolte, abych ho nejdřív stručně okomentovala. Upozorňuji, že se domnívám, že jde o porušení ústavy, minimálně jednacího řádu.
Také děkuji. Ptám se, kdo je pro tento návrh? Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Návrh byl zamítnut. Nyní tedy budeme hlasovat o návrhu pana předsedy Bendy a ten zní, že tato schůze bude po dnešní 16. hodině, kdy budou vyhlášeny výsledky voleb, přerušena do páteční 9. hodiny ranní. Ptám se, kdo je pro? Začínáme bodem číslo Tímto bodem jsme se zabývali dne 24. března na 16. schůzi Poslanecké sněmovny, kdy proběhlo první kolo volby. Prosím, aby předseda volební komise Martin Kolovratník zopakoval kandidáty, kteří postupují do druhého kola. Prosím, abyste své diskuse případně přesunuli do předsálí, aby pan předseda mohl přednést tento bod.
Postupující, ze kterých budete vybírat, je pan Zdeněk Šarapatka s 86 hlasy a pan Daniel Váňa s 88 hlasy. Paní předsedající, prosím o přerušení tohoto bodu.
Ještě jednou požádám kolegyně a kolegy, aby se ztišili. Rozprava se, jak zaznělo, nevede, byla již ukončena. Otevírám další bod, kterým je bod číslo Návrh na volbu členů Rady České televize
I zde prosím o vaši pečlivost.
Děkuji paní poslankyni. Avizuji ještě přihlášku z místa, kdy se hlásí pan poslanec Karel Tureček. Je to tak, pane poslanče, hlásil jste se z místa?
A samozřejmě snížení byrokracie je bezesporu hlavní cíl a já rád slyším, že společný cíl.
Pane ministře, potřebovala bych vaše vyjádření. Pan Smetana dal návrh na zkrácení lhůty na 30 dní, ale pan Karel Tureček dal návrh na prodloužení o 30 dní. Z toho důvodu vyzývám pana navrhovatele, aby se k tomu vyjádřil. To znamená, že ohledně návrhu, který tady přednesl pan Karel Tureček o prodloužení lhůty, potřebuji od vás, jestli s tím souhlasíte nebo nesouhlasíte. V tom případě je v tuto chvíli tento návrh nehlasovatelný. Jsme ještě v obecné rozpravě, vidím, že se hlásí v tuto chvíli znovu pan poslanec Karel Tureček. Pane poslanče, máte slovo.
Dobře, tak pan ministr s prodloužením lhůty o 30 dnů nesouhlasí. Takže já si dovolím tedy ještě jednou apelovat na prodloužení lhůty, a tentokrát navrhuji prodloužení lhůty o 20 dnů.
Děkuji, pane poslanče. Takže máme zde v tuto chvíli dva návrhy: zkrácení na 30 dní a prodloužení o 20 dní. Já se v tuto chvíli zeptám, jestli se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy? Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím, zagonguji. Jestli je zájem pana ministra zemědělství jako zpravodaje? Ano, prosím, pane ministře, máte slovo.
Já jenom pro osvěžení paměti. Tuto technickou novelu zákona o rostlinolékařské péči projednala již bývalá vláda 25. ledna 2021 a v Poslanecké sněmovně to bylo 8. února 2021, to už je více jak jeden rok.
Ty, které se nepoučily, žijí stále ve lži a riskují, že se historie bude opakovat. Autory koncepce zločinů proti lidskosti a zločinu genocidy jsou dva významní mezinárodní právníci. Při formulaci obou koncepcí vycházeli jejich autoři především ze zkušeností, které získali v první polovině 20. století, ve kterém proběhly dva devastující konflikty. Konflikty, které byly doprovázeny pohrdáním lidskými právy jednotlivců i celých skupin obyvatel. První světová válka vynesla k moci snad nejhorší totalitní vládce v dějinách lidstva, Stalina a Hitlera. Zmínil jsem, že autory koncepcí zločinu proti lidskosti a zločinů proti genocidě byli dva právníci. Ti právníci mají mnoho společného. Oba byli poradci právních týmů, které se účastnily na straně obžaloby norimberského procesu. Oba zakončili svou hvězdnou kariéru na univerzitách jako profesoři mezinárodního práva. Oba však spojovalo ještě něco jiného. Jeden se narodil a vyrůstal na pomezí Polska a Běloruska, druhý jen kousek vedle nedaleko Lvova, tehdy Lembergu ve východní Galicji . Oba studovali na Lvovské univerzitě na její právnické fakultě. Z Lemkinovy rodiny přežili jen dva, jeho bratr a švagrová. Zatímco nacistické represe a krutosti byly nakonec potrestány, ty stalinské procházely celá desetiletí téměř bez povšimnutí. Stát, který se nepoučí ze své minulosti, nemá budoucnost. Usnesení Poslanecké sněmovny by tak mělo připomenout, že to, čeho se totalitní režim v Sovětském svazu dopouštěl na Ukrajincích, páchají dnes jeho pohrobci, představitelé totalitního putinovského režimu na stejném místě, opět proti bezbrannému civilnímu obyvatelstvu. To, co se dnes děje na Ukrajině, to, čeho se dopouštějí ruští vojáci, opět hraničí s genocidou. Poslat vzkaz, že bez poučení se z vlastních selhání nebudou mít budoucnost. Pro mě osobně je projednávání tohoto usnesení ještě emocionálnější o to, že jednou z obětí stalinského hladomoru na Ukrajině byla i má prababička a další příbuzní. Nezbývá nám jen doufat, že se prostí Rusové ze selhání svých představitelů konečně poučí a začnou budovat demokracii a prosperitu pro všechny, nejen pro ty, kteří je stahují až na samé morální dno. Je to v zájmu Ruska, jeho občanů, jeho bezprostředních sousedů, ale i celého mezinárodního společenství. Je to v zájmu budoucnosti nás všech.
Děkuji, pane poslanče, a připomínám, že jsme stále ve všeobecné rozpravě. Táži se, jestli ještě někdo má zájem vystoupit?
Je to usnesení, které ve své podstatě již Sněmovna před deseti lety, jak již pan poslanec Žáček říkal, přijala. A já si zde dovolím takovou malou osobní perspektivu. Takže to je moje velmi osobní perspektiva k tomuto konkrétnímu usnesení. A je to také otázka toho, jak my se jako Evropa dokážeme vyrovnat s vlastní historií.
Táži se pana zpravodaje, jestli má zájem o závěrečné slovo? Poté můžeme přistoupit k rozpravě podrobné. Do podrobné rozpravy se hlásí pan zpravodaj.
Děkuji.
Významná tržní síla tedy nově vychází z relativní vyjednávací síly odběratelů a dodavatelů, neboť velikost subjektů v zemědělském i potravinovém řetězci se liší. Cílem takové úpravy je ochrana malých a středních podniků. Toho návrh zákona využívá a s ohledem na zkušenosti z dosavadní aplikační praxe ponechává v platnosti zákaz několika nekalých obchodních praktik, které jsou sice nad rámec směrnice, ale v souladu s jejími cíli. Návrh zákona byl důkladně projednán se zástupci dotčených subjektů jak na straně dodavatelů, tak na straně odběratelů. Návrh zákona byl vypracován v opravdu úzké spolupráci s Úřadem na ochranu hospodářské soutěže, který jej bude v praxi aplikovat. Návrh zákona byl kromě toho dvakrát zevrubně diskutován s odborníky v Legislativní radě vlády. Její připomínky se do návrhu rovněž plně promítly. Z tohoto důvodu, a zejména proto, že návrh zákona v současné době již plně transponuje evropskou směrnici, je nezbytné, aby zákon nabyl účinnosti co nejdříve. Proto se navrhuje, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky s návrhem vyslovila souhlas již v prvním čtení.
Děkuji, pane ministře. Pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, vážená paní předsedající, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, já budu stručný. Jinak návrh tak, jak je předložen, podporuji.
Paní předsedkyně, máte slovo. Jsme v obecné rozpravě. První, kdo je přihlášený, je pan poslanec Karel Tureček. Omlouvá se pan ministr zahraničních věcí Jan Lipavský, a to dne 6. dubna od 11 do 12 hodin z pracovních důvodů. Takže nyní poprosím pana poslance Karla Turečka, zda by přišel k řečnickému pultu, a předávám mu tímto slovo.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl reagovat na právě tento návrh zákona o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů.
Další věc, způsobí to nárůst administrativy.
Konstatuji, že nebyla ještě ukončena obecná rozprava, a poté, co skončíme bod následující, tak se k tomuto bodu vrátíme. A nyní bych poprosil, respektive konstatuji, že dalším bodem bude
Děkuji, pane předsedající, děkuji za slovo. Společně s předsedkyní Poslanecké sněmovny navrhuji přijmout nové aktualizované usnesení k připomenutí genocidy ukrajinského národa během hladomoru organizovaného stalinským režimem Sovětského svazu v letech 1932 až 1933, vycházející především z usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. října 2008, kterým uznáme také genocidu jako jiné poslanecké sbory, genocidu ukrajinského obyvatelstva organizovanou bolševickým sovětským režimem. Jak již bylo řečeno, tento sněmovní dokument 684 byl pod tímto číslem vložen do systému. Podle známého amerického historika Timothyho Snydera se jednalo o cílenou snahu zlikvidovat ukrajinské národnostní cítění. Po rozpadu Sovětského svazu převážilo hodnocení, a to na základě nových archivních materiálů, že se jednalo o cílenou genocidu Ukrajinců stalinistickým režimem. Termín genocida používá například Raphael Lemkin, podobně i Timothy Snyder, kteří z velké části svůj názor opírají dokonce o korespondenci mezi tehdejšími sovětskými nomenklaturními politiky. Faktem ovšem zůstává, že hladomor na Ukrajině měl specifické rysy. Byl totiž doprovázen i likvidací kulturních elit země. Pro úplnost dodávám, že hladomor zasáhl i ukrajinské Čechy, třeba ty žijící na Krymu. Naším společným cílem by mělo být pojmenování a jednoznačné odsouzení těchto typů zločinů proti lidskosti ve snaze zabránit jakémukoli jejich opakování, případně podpoření jejich vyšetřování na mezinárodní úrovni bez ohledu na povahu režimu, který je spáchal. Za podklady k tomuto úvodnímu slovu děkuji historikovi ukrajinistovi Davidu Svobodovi. Celé znění usnesení načtu v podrobné rozpravě.
Děkuji, pane předsedající. Dovolím si jenom zrekapitulovat to, co je skryto pod pojmem genocidium. Už druhý měsíc jsme svědky toho, čeho je schopna totalitní zvůle, čeho je schopen stát, v němž absentují prvky demokratické kontroly, v němž je potlačována svoboda slova a politická pluralita. Právě proto je důležité připomenout si stalinské represe na Ukrajině, represe proti rolníkům, zejména proti ukrajinským rolníkům, kteří se provinili jen tím, že chtěli žít tak, jak byli zvyklí. Důsledkem této perzekuce bylo téměř 5 milionů obětí jenom na Ukrajině.
Avizovala jsem, že pan zpravodaj, pan poslanec Lukáš Vlček, nechce závěrečné slovo. Musím konstatovat, že nepadl žádný návrh na vrácení předloženého návrhu k navrhovateli k dopracování, nepadl návrh na zamítnutí, takže se nyní budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Jiný návrh nevidím, takže v tuto chvíli přistoupíme k hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh? Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo se zdržel hlasování? Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Děkuji. Zeptám se, jestli je zde ještě nějaký další návrh? Žádný další návrh neavizuji, takže nyní se vypořádáme hlasováním o těchto dvou návrzích jednotlivě. Všichni víme, o čem budeme hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh? Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo se zdržel hlasování? Návrh nebyl přijat. Všichni víme, o čem budeme hlasovat v tuto chvíli. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro návrh? Kdo se zdržel hlasování? První, který padl, byl na zkrácení lhůty na 30 dní. Všichni víme, o čem budeme hlasovat. Kdo je pro návrh? Kdo se zdržel hlasování? Návrh byl přijat, tudíž jsme schválili zkrácenou lhůtu na projednání, a to na 30 dnů. Končím projednání tohoto sněmovního tisku. Ne, děkuji, takže také odmazávám. Nyní se dostáváme k dalšímu projednání, a to bodu Jak už jsem přečetla v úvodu... Děkuji mnohokrát. Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. V tuto chvíli bych si dovolila předat slovo panu ministrovi zemědělství, aby nás uvedl tímto vládním návrhem zákona. Pane ministře, máte slovo.
Děkuji, vážená paní předsedající. Cílem této směrnice je zajištění ochrany pro zemědělce a jiné dodavatele zemědělských a potravinářských produktů proti nejzřetelnějším nekalým obchodním praktikám jejich odběratelů, typicky například obchodních řetězců. Směrnice stanovuje pravidla v oblasti uzavírání dodavatelských smluv a vymezuje seznam nekalých obchodních praktik při prodeji zemědělských a potravinářských produktů. Příslušná ustanovení zákona se proto uvádějí do souladu se směrnicí. Nejvýznamnější změnou proti dosavadnímu znění zákona o významné tržní síle je nové vymezení okruhu dotčených subjektů.